To je všechno.
Pan předseda klubu ANO Faltýnek se hlásil. Děkuji. Registruji a budeme o tom hlasovat. Pan předseda klubu TOP 09. Prosím.
Dámy a pánové, jako vládní koalice máte jistě dost hlasů na to, abyste prohlasovali pozměňující návrh pana předsedy Faltýnka. Já vám jen chci položit řečnickou otázku a prosím, odpovězte si na ni sami. Jestli Evropská unie sama potřebovala téměř tři roky k tomu, aby se dobrala k tomuto závěru, je opravdu nezbytné, aby národní parlament tu lhůtu zkracoval ze 60 na 30 dnů?
Zeptám se, zda jsou další přihlášky do rozpravy. Vzhledem k tomu, že nezazněly žádné jiné návrhy, tak se budeme pouze zabývat návrhem na přikázání. Již z výboru organizačního je zde návrh na přikázání rozpočtovému výboru. Stejně tak to navrhoval i pan zpravodaj. Není, ani pan ministr si nepřeje. Pan předseda klubu Faltýnek navrhl, aby lhůta na projednání byla zkrácena o 30 dní. Já toto také podrobím hlasování. Ještě vyčkám kontroly hlasování.
V tomto prostoru je mnoho věcí, které budou teprve právně asi problematicky řešeny v budoucnu, a i zákon o kybernetické bezpečnosti bude tou aplikací objevovat i věci, které v této chvíli ani netušíme, a budou samozřejmě muset být nějakým způsobem upravovány v průběhu času. Soukromé informační a komunikační systémy jsou provozovány mimo rámec tohoto zákona a jejich provozovatel odpovídá za jejich bezpečnost a za to, co se v jejich systémech děje. Stát má právo je omezit pouze v případě stavu kybernetického nebezpečí. To už dnes neplatí. Omezování a nařízení na tyto subjekty mohou být pouze v případě stavu kybernetického nebezpečí. Valná část zákona a veškeré prováděcí právní předpisy jsou pouze pro kritickou informační a komunikační infrastrukturu a významné informační systémy státní správy. Mnozí poslanci pravděpodobně obdrželi dopis od nix.cz, takže já se vyjádřím i k tomuto dopisu. Podstatná část zákona se věnuje pouze systémům spravovaným orgánem veřejné moci plus určeným kritickým systémům. Zde mohou být i soukromí provozovatelé. Tyto orgány mohou vykonávat pouze činnosti určené zákonem. Proto zákon nutně potřebujeme a doporučuji ho ke schválení. Soukromých subjektů se zákon téměř nedotýká. Je nepravdou, že kybernetické útoky se objeví a zase odezní. Existují ale daleko větší rizika, která mohou vést ke změně údajů a dat například v systémech Ministerstva sociálních věcí, výplaty důchodů a dalších obdobných systémů, a tím vyvolání jiného chování systému kritické infrastruktury státu nebo masivní zneužití informací zpracovávaných takovýmito systémy, především pak osobních údajů občanů České republiky. Soukromé subjekty spolu mohou komunikovat ohledně všeho, co jim nezakazuje zákon. Orgány veřejné moci mohou komunikovat naopak pouze o tom, co jim zákon povoluje. V rámci mezinárodních úmluv musí Česká republika jednoznačně prosazovat bezpečnost v rámci kybernetického prostoru v teritoriu České republiky a spolupracovat i s ostatními státy. Zmiňovaná exekutiva se týká výhradně kritické infrastruktury státu a významných informačních systémů. Opět nezasahuje do práv soukromých subjektů. A poslední věc, obrana státu, ať už fyzická pomocí Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, ale i kybernetická bezpečnost, není věcí těchto ministerstev, ale je věcí celé toto Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu poslanci Chalupovi. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Roman Váňa.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, projednáváme poměrně složitou, vysoce odbornou problematiku. Já si myslím, že ty velmi relevantní a skutečně velmi odborné připomínky mých předřečníků budeme moci projednat na výborech a bude dobré, že se tomu oba výbory s bezpečnostní tematikou budou věnovat. Já bych jenom při té příležitosti připomenul, že právě včera to bylo přesně 22 let, kdy se v České republice poprvé někdo připojil k internetu. Za tu dobu ta oblast prošla naprosto bouřlivým a úžasným vývojem a je jasné, že i rizika s tím související se stupňují. Možná je dobré vědět, že Česká republika podle před několika málo dny zveřejněné zprávy je šestá na světě v rychlosti internetového připojení. Před námi je pouze Jižní Korea, Japonsko, Hongkong, Holandsko a Švýcarsko, takže je to oblast, ve které jsme skutečně na světové špičce, a je to příjemné zjištění. V tuhle chvíli máme šanci být také na špičce v legislativním zabezpečení kybernetické bezpečnosti, takže bych vás chtěl požádat o podpoření tohoto zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Váňovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do rozpravy.
Děkuji. Chci říci, že máme jako vláda velký zájem na tom, aby norma, která opustí Poslaneckou sněmovnu, byla dostatečně jasná, srozumitelná, kvalitní a nebudila jakékoliv pochybnosti.
Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Ptám se, jestli někdo další. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Neeviduji jej. Budeme tedy hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu zákona rozpočtovému výboru. Kdo je proti? O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko, kdo je proti? Lhůta tedy byla zkrácena o 30 dnů a konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.
Cílem úpravy obsažené v této směrnici a nařízení je posílení regulatorního rámce a vytvoření podmínek pro zajištění stability, bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému. Záměrem je rovněž posílení ochrany zájmů spotřebitelů, modernizace obezřetnostních pravidel a posílení spolupráce orgánů dohledu. Posilují se i kompetence při aplikaci opatření k nápravě a sankcí a vytvářejí se rovněž předpoklady pro hlubší spolupráci orgánů dohledu. Návrhem zákona se zavádějí požadavky, které musí splňovat členové statutárního orgánu a dozorčího orgánu, respektive správní rady instituce. Dochází také k omezení slučitelnosti určitého počtu výkonných a nevýkonných funkcí v orgánech jiných právnických osob a zavádějí se nové požadavky na řídicí a kontrolní systém instituce. Předmětem správního trestání budou nově i fyzické osoby. Dále bych zmínil také zakotvení možnosti oznamovat neetické nebo nezákonné praktiky, tzv. whistleblowing. Kromě toho je nařízení CRR přímo použitelný předpis EU, který bude účinný od 1. ledna 2014, a je tedy nezbytné, aby česká právní úprava byla na toto nařízení adaptována co nejdříve. Děkuji za pozornost.
No někdo ještě nejedl, ale je minimálně poledne a někteří lidé v poledne jedí, takže doufám, že jsem vás teď trošičku probral, možná že to šlo přes žaludek, ale hlavně, aby to dorazilo do hlavy. Prosím vás, teď tady máme na stole tisk, který, zdá se, že by měl protéci parlamentem, protože my jsme někdy takový průtokový ohřívač bruselské legislativy. A to je náročná debata, protože se týká sektoru, který o mnohém rozhoduje, a to jak v pozitivním slova smyslu, to znamená naplňuje úlohu peněz v ekonomice, tak i v tom negativním smyslu, protože v Evropě, řekl bych, ten vztah mezi dluhovou krizí Evropy a stavem bankovního sektoru je myslím nám všem velmi zřejmý.
Dámy a pánové, tento zákon o kybernetické bezpečnosti je založen na těchto základních zásadách: minimální zásah, minimální zásah do práv osob soukromého práva, individuální odpovědnost za bezpečnost vlastní sítě, princip technologické neutrality, princip ochrany informačního sebeurčení člověka. Návrh zákona v této souvislosti zavádí konkrétní oprávnění a povinnosti vybraným subjektům, jež mají za cíl zajištění dostatečné bezpečnosti kybernetického prostoru. Subjektům, na které bude regulace zákona dopadat, jsou v návrhu zákona stanoveny konkrétní věci, které mají za cíl, především zvýšit ochranu jimi spravovaných informačních systémů nebo sítí, které provozují.
Děkuji panu poslanci Klučkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím eviduji tři přihlášky. Jako první se přihlásil pan poslanec Matěj Fichtner.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi tedy uvést komentář k předkládanému návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti. Rád bych také v průběhu svého vystoupení upozornil na určitá úskalí předlohy, z nichž některá, jak doufám, se v průběhu projednávání na půdě Poslanecké sněmovny podaří korigovat. V případě regulace digitálního prostředí se jedná především o reakci na množící se kybernetické útoky na informační systémy, které, jak ukazují především zahraniční zkušenosti, nemusejí být pouze dílem jednotlivců nebo jednotlivých útočníků, ale též celých organizovaných skupin. V některých případech panují obavy, že činnost těchto útočníků je skrytě organizována či financována zahraničními vládními či jinými mocenskými strukturami. Z tohoto pohledu je přirozené, že legislativní prostředí na tyto skutečnosti reaguje. Zde je však první kontroverze. Je pravděpodobné, že přijata bude, není to však jisté. Z tohoto pohledu se může jevit přijímání speciálního zákona jako předčasné a unáhlené. Zákon naštěstí nenaplňuje očekávání některých kritiků, kteří se obávali sledování obsahu informačních toků, či dokonce jejich cenzury. Pevně doufám, že tomu tak zůstane i do budoucna a obsah internetu zůstane i nadále svobodný, bez jakéhokoliv zásahu státu do jeho obsahu, bez snah o ovlivnění toho, co může být na internetu zveřejněno, nebo snah o centrální sledování konkrétních aktivit jednotlivých uživatelů. Zákon se naštěstí dívá na kybernetickou bezpečnost z druhé strany, tedy pojímá kybernetickou bezpečnost jako snahu o zajištění kontinuity informačních služeb i v případech, kdy jsou tyto služby ohroženy určitou hrozbou. Computer Emergency Response Team, ve zkratce CERT, které se bude zabývat shromažďováním dat o bezpečnostních incidentech, které se odehrály u jednotlivých významných provozovatelů informačních a komunikačních systémů, tedy tzv. kritické informační infrastruktury, soukromých i veřejných.
Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 136 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další pozměňovací návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrhy. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 138 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj kontrolního výboru poslanec Vladimír Koníček. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy ke kontrolnímu řádu. Prosím.
Chtěl bych vám oznámit, že tento návrh nebudu brát zpět, což není možné, nicméně nebudu doporučovat ani jeho schválení. Prosím tedy o to, abychom tento návrh nepodpořili.
Jsem tolerance sama, mělo to být v rozpravě, pane kolego.
Takže byly předloženy tři soubory pozměňovacích návrhů. Z kontrolního výboru pod označením A, pan poslanec Huml pod označením B a pan poslanec Tejc pod označením C. Navrhuji postupně o nich hlasovat, jak byly předloženy a jako celek.
To je jednoduché. Nikdo nic nenamítá. Návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 142 a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh pod písmenem B. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
To dokumentuje tendenci k výrazně lepším ekonomickým výsledkům odvětví po vstupu do Evropské unie, které jsou však dány především vyššími provozními podporami podniků. Děkuji za pozornost.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, možná by to mělo být místem, kde budeme debatovat o aktuálních problémech českého zemědělství, ale nezlobte se, v tomto čase a bez účasti ministra zemědělství považuji projednání tohoto bodu za pouhou formalitu, kterou nám ukládá příslušný zákon. Platí, že se významným způsobem navyšují agrární dovozy, platí, že v některých komoditách přestává být bohužel Česká republika soběstačná. O kvalitě potravin bychom tady mohli pořádat několikahodinový seminář. Dámy a pánové, zemědělský výbor projednal zprávu o stavu zemědělství - podotýkám za rok 2012, tedy věc starou déle než rok - s tím, že doporučuje Poslanecké sněmovně vzít tuto zprávu na vědomí. Já se zdržím dalšího komentáře a nějaké debaty, protože prostě bez účasti ministra zemědělství, nezlobte se, považuji takovou debatu relativně za zbytečnou.
Děkuji, pane zpravodaji. Mám do ní faktickou poznámku pana poslance Svobody. Faktickou poznámku odmazávám. Končím obecnou rozpravu.
Děkuji.
Děkuji, pane zpravodaji. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, proto ji končím. Návrh usnesení zazněl. Přihlášeno je 142, pro 133, proti nebyl nikdo.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 byl dne 4. prosince 2013 schválen vládou České republiky. Děkuji za pozornost.
Prosím, aby se ujal slova a informoval nás o jednání tohoto ctěného výboru, ctěného a mocného výboru.
A taky velmi slušného výboru a pracovitého výboru. V posledním bodu dnešního dne a tohoto týdne vám sděluji, že zemědělský výbor projednal tento návrh na svém zasedání. Pan ministr tady sdělil veškeré podstatné skutečnosti, které provázejí návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu pro tento rok, a doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 schválit.
Děkuji.
Pane místopředsedo, vážená vládo, vážení poslanci, já jenom opravdu faktickou poznámku. Vyšel jsem z praxe a je velmi nepříjemné, pokud se něco ruší v průběhu roku. A druhá poznámka, co se týká pohotovostí.
Děkuji panu poslanci Davidu Kasalovi. Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Soni Markové.
Jenom drobná poznámka. Já jsem samozřejmě vůbec, ani v nejmenším neočekávala, že by poslanci a poslankyně za ODS podpořili tento návrh zákona. Přílepek to není.
To byl poslední příspěvek do rozpravy. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.
Ministerstvo zdravotnictví vyslovuje nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem. Jedná se o legislativně technické upřesnění, s nímž lze vyslovit souhlas. Na navrhovanou úpravu lze přistoupit. Přijetím tohoto návrhu by vznikla situace, kdy by bylo v jedné větě stanoveno, že zdravotní pojišťovny rozhodují platebními výměry pouze ve věcech pokut, a hned v následující větě by bylo uvedeno, že odvolání proti platebnímu výměru na dlužné pojistné nemá odkladný účinek. Navrhujeme vyjádřit zásadní nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem, a to z těchto důvodů. Sněmovní tisk č. 10, který obsahuje transpozici směrnice o přeshraniční péči, by neměl být zatěžován jinými návrhy, než které bezprostředně věcně souvisí s implementací předmětné směrnice. Tím spíše, že transpoziční lhůta pro implementaci do národních právních řádů vypršela již v říjnu 2013 a České republice tak reálně hrozí zahájení řízení o porušení práva Evropské unie. Za druhé. Předložený návrh paní poslankyně Markové navrhuje zrušit regulační poplatky již v měsíci následujícím po vyhlášení zákona. Současně má Ministerstvo zdravotnictví za to, že takový krok lze učit až po řádném projednání se všemi subjekty a po posouzení veškerých dopadů nejen na dotčené subjekty, ale též na veřejné rozpočty. Měl by být proveden řádnou legislativní procedurou. V rámci posouzení souvisejících finančních dopadů by pak měla být také přijata opatření, která by výpadek v příjmech poskytovatelů zdravotních služeb kompenzovala. V tomto ohledu by bylo nutné návrh doplnit. Z výše uvedených důvodů doporučuji vyslovit nesouhlas. Jde o nápravu jednoho z legislativně technických nedostatků a zde vyslovuji souhlas. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi. To bylo srozumitelné. Má někdo nějakou výhradu? Ne, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Ano. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Dámy a pánové, já zde pronesu populární slova, že jsem zde vlastně jenom pošťákem. Doufám, že to nepřítomnému panu Kalouskovi vadit nebude. Ale jinak zcela vážně. My jsme se tou zprávou podrobně zabývali ve volebním výboru a je to podobné. I Český rozhlas je obrovská organizace, byť ne tak mohutná, jako Česká televize. Vytvořila se tři nová střediska. Rozpočet byl dvakrát měněn, vždy samozřejmě se souhlasem příslušné rady. Ale jinak podobný závěr - výbor doporučil Sněmovně, aby tuto zprávu schválila.